Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Já jenom pro pořádek. V tom prvním hlasování na sjetině mám ano. Zřejmě rudá barva.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Toto doprovodné usnesení nebylo přijato. Věřím, že jsme se takto vypořádali se všemi návrhy. Tím jsme vyčerpali všechny návrhu k tomuto bodu, takže tento bod končím. Já vám děkuji a přeji dobrou chuť. Ještě na to byl dotaz, tak já to uvedu.
A odpoledne bychom se zabývali bodem 318, což jsou ústní interpelace. Nyní má slovo pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji posun sněmovního tisku 490, to znamená změna rodičovského příspěvku, na první místo v bloku třetích čtení. Pro případ, že bychom se rozhodli přerušit tu mimořádnou schůzi za účelem, aby právě rodiče malých dětí nebyli v nejistotě, jak to tedy od ledna bude, tak bych chtěl, aby byla tato možnost. Takže prosím o podporu návrhu předřadit rodičovský příspěvek v bloku třetích čtení zítra.
Nic se neděje, všechno je v absolutním pořádku. Takže budeme hlasovat o návrhu na změnu pořadu schůze, sněmovní tisk 390 zařadit na první místo bloku třetích čtení. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Dochází ke kontrole hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budeme opět hlasovat o návrhu změny pořadu schůze, sněmovní tisk 390 zařadit na první místo bloku třetích čtení. Přihlaste se prosím. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá dnes od 11 do 13 hodin ze zdravotních důvodů.
Ale díval jsem se, že tam ještě mám ten křížek jakožto ano.
Když se chtěl zdržet, tak dvakrát po sobě hlasoval pro ten návrh.
Zahájil jsem hlasování o námitce. Kdo je proti?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji další jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. pan poslanec Výborný do 17.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula ze zdravotních důvodů a pan poslanec Zlesák do 11.30 z osobních důvodů. Dále požádal o své omluvení pan poslanec Jelínek mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů. Takže to jsou omluvenky. Dnešní jednací den zahájíme bodem 317, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Přistoupíme tedy k projednání bodu Na pořad 35. schůze Sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o jejich zařazení na pořad schůze Sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 14 odpovědí na písemné interpelace. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše, která byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády je omluven, takže tuto interpelaci nebudeme otvírat. Dále je zde interpelace pana poslance Radka Holomčíka na ministra životního prostředí Richarda Brabce, která je také přerušena do přítomnosti ministra životního prostředí. Dále je zde další interpelace paní poslankyně Kovářové na předsedu vlády, která je také přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Takže já zahajuji rozpravu. A paní ministryně je tedy přihlášená, takže prosím, paní ministryně, jestli má zájem vystupovat. A poté případně je tedy přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím.
Útoky na názory, které jsou generovány mimo televizní mainstream, jsou v některých pořadech neoddiskutovatelné a společnost se tomuto přístupu, mylně označovanému za veřejnoprávní, začíná již silně vzpouzet. A my jako poslanci jsme zde od toho, abychom hlas veřejnosti reflektovali a ze zákona konali. Co si myslet například o nedávném varujícím dopisu generálního ředitele poslancům s tím, že podal trestní oznámení na anonymního pachatele pro poškozování cizích práv? Budiž, pan ředitel má na to právo. Já ale tento dokument neviděl, stejně tak jako mnoho mých dalších kolegů. Ptejme se, nejde tedy spíše jen o formu nějakého dalšího psychického nátlaku na moc zákonodárnou? Kopii tohoto trestního oznámení mají k dispozici například Hospodářské noviny. Poslanci musí být v ústavně zakotvené parlamentní demokracii vždy silným hlasem oprávněných voličů a koncesionářů a musí mít jistý vliv přes Radu České televize a schvalování výročních zpráv na optimální chod veřejnoprávního média. Za jeho objektivitu, nestrannost a nezávislost a také přirozeně čisté a transparentní hospodaření si občané televizní aparát přece platí. Jakýkoliv tlak, a teď mám na mysli zejména tlak na rozhodovací suverenitu Sněmovny, ať již odkudkoliv a organizovaný kýmkoliv, je třeba radikálně odmítnout. Proto navrhuji i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, předkládané výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za rok 2017 obě neschválit, neb za líbivými slovy v těchto zprávách se často jejich opačný obsah může skrývat. Děkuji vám za vaši pozornost.
Já také děkuji, a než dám slovo panu poslanci Kobzovi, který je přihlášen s faktickou poznámkou, tak vás seznámím s nějakými informacemi. A nyní prosím pana poslance Kobzu s faktickou poznámku. Prosím.
Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na úvodní slovo, protože zde zazněla řada věcí, se kterými se těžko ztotožním. Ale my potřebujeme objektivní veřejnoprávní televizi, protože nezávislých médií tady máme poměrně dost. Jsou to všechna alternativní média, ale objektivní by měla být Česká televize. Jak ji máme považovat za objektivní? Zaznělo tady o tom, jak je úžasný kanál Déčko. Takže nemůžeme považovat toto za čistě dětský kanál. To je psychologická promývačka těch nejzranitelnějších, těch nejmenších dětí.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Za druhé chci konstatovat, že komunisty ve volebním výboru reprezentuje paní poslankyně Vostrá, je předsedkyní rozpočtového výboru. Mám vážné pochybnosti, že ona jako tedy expertka, rozpočtová expertka KSČM, by nedokázala odhalit to, co zde odhaluje pan poslanec Valenta.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Martínek. Já chápu, že reagujete na pronesené promluvy, ale držel bych se tématu.
Asi v tomto duchu bych vyhodnocovala to, co je, nebo není určeno v tzv. Zprávičkách. A druhá faktická poznámka. Naopak já bych tento kanál chtěla ocenit. Je unikátní. Jsou na excelentní úrovni a měli bychom být na to jako Češi hrdí. Nechápu, proč se neustále kritizujeme. Jiné země něco takového nemají.
Česká republika má svůj azylový systém, který je velmi přísný. Azyl slouží k tomu, aby zachránil život někomu, který o něj může přijít, protože mu hrozí smrt nebo perzekuce. To jsou jednotky osob. Naposledy si vzpomínám na občana Nigérie, který se tady dopustil nějakého drogového deliktu, a ten současný zákon nám neumožňoval takového člověka velmi rychle deportovat. Proto jsme to v návaznosti na rozsudek evropského soudu, který nám vyšel vstříc a potvrdil nám, že máme právo tuto proceduru zpřísnit, tak proto to navrhujeme. To znamená, ve chvíli, kdy dojde k tomu výjimečnému případu, že na českém území bude někdo, kdo získá nárok na azyl a dopustí se trestného činu, tak Ministerstvo vnitra na rozdíl od současné právní úpravy neudělí azyl. Udělí mu pouze institut strpění. Jediné, co říkám, je, že pokud se tady dopustil trestného činu, tak mu dáme nižší míru ochrany. Prosím, nastudujte si to a nesurfujte na vlně laciného populismu!
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci mikrojesle.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, nepřítomná, dámy a pánové. V textu se mimo jiné píše: Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen. Mimo jiné v seznamu literatury uvádíme několik příkladů genderově a environmentálně citlivé literatury pro děti. Ovšem takováto indoktrinace dětí od útlého věku ve školkách a mikrojeslích gender ideologií je podle mne značně zvrácená. Nyní se však dostáváme ke změně financování těchto mikrojeslí. Takže prosím vás, odpovězte mi na otázku, jak to chcete řešit.
Bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.
Předtím již ukončila doručování novin s výnosem téměř 400 mld. ročně. Komerční služby v doručování měly dle původní strategie kompenzovat trend v poklesu listovních zásilek. Chce žít Česká pošta jen z kompenzací od státu? Nebo jsme na cestě likvidace České pošty, když navíc u většiny služeb již loni došlo k propadu výnosů? To je ten důvod, proč se na to ptám, a budu rád za odpověď.
Tuto službu neukončila.
Uplynuly dva roky, kdy vedete resort zdravotnictví vy, pane ministře, a situace se nejen nezlepšila, ale naopak, krize interních oddělení se dále prohlubuje. Dovoluji se vás tedy zeptat, pane ministře, jaké konkrétní opatření v tomto ohledu uděláte, aby nenastala situace, že v některých regionech se o interně nemocné pacienty nebude mít kdo postarat. Bohužel tento scénář může při další nečinnosti nastat a to si snad nikdo nechce ani představit. Nejde mi o to, abyste nás opět přesvědčoval, že české zdravotnictví šlape jako hodinky. A není to zdaleka jen o penězích. Podle mého názoru je potřeba připravit legislativní i nelegislativní kroky, aby opravdu kolaps některých interních oddělení nenastal. Předem děkuji za písemné odpovědi.
Já také děkuji, pan ministr vám tedy písemně odpoví.
Děkuji za slovo. Cituji z vaší zprávy: Za prvé, poskytovatel neinformuje zájemce o všech platbách, podmínkách a povinnostech, které vyplývají ze smlouvy o poskytování služeb. Za druhé, poskytovatel překračuje maximální výši sazby za poskytnutí základní činnosti, to je ubytování. Za třetí, byly identifikovány situace, které mohou způsobit porušení základních práv klientů v oblasti práva na soukromí a práva na zachování důstojnosti. Za čtvrté, poskytovatel neplánuje průběh poskytování služby podle osobních cílů, nevede individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a nevytváří zápisy o hodnocení průběhu poskytování sociální služby. Děkuji za písemnou odpověď.
Také děkuji. Další interpelaci by měl přednést pan poslanec Marian Jurečka, a to ve věci studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe na ministra Kremlíka, ale pan poslanec Jurečka tu není, takže tato interpelace propadá, stejně jako interpelace další pana poslance Jurečky.
Vážená paní ministryně, v posledních dnech jste předložila plán, ve kterém chcete zrušit daňovou slevu na nepracující manželku či manžela. Říkáte, že - cituji: "Pravděpodobně nepracují, protože si to mohou dovolit. Vážená paní ministryně, uvědomujete si, že ti, kdo jsou doma a nepracují, třeba pečují a starají se o své rodiče, kteří na příspěvek na péči nedosáhnou a bez jejich péče by byli v ústavu, nebo se starají o děti, kterých mají více, nebo mají děti nemocné, ale přitom na příspěvek také nedosáhnou? Často se jedná o rodiny, které podobně jako samoživitelky žijí v chudobě, přestože pracují, třeba za minimální mzdu, a na žádnou dávku nedosáhnou. Děkuji za písemnou odpověď.
Tak já děkuji, paní ministryně opět písemně odpoví.
Lze uvést situaci na východní Ukrajině, v Turecku nebo na západobalkánské trase. Co to tedy vlastně je? Ty podmínky jsou stále stejné. Je to způsob, jak to řízení zrychlit, aby v případě nějaké krizové situace to bylo vyřešeno co nejrychleji, konkrétně během třiceti dnů. A je to prostě založeno na zjednodušení toho relativně dlouhého azylového procesu. Takže já teď nejsem schopen vám říct, kolik by to stálo, jaké jsou náklady. Z mého pohledu je to věc, která je něco jako pojistka proti požáru: všichni věříme, že ji nebudeme potřebovat, ale taky jsme všichni pojištěni. A pokud máme v zákoně nějakou rezervu, tak ji vyplňujeme. Takže já vás chci ujistit, že to není nic, co by šlo proti zájmům České republiky, ba naopak.
Děkuji.
Ony ty osoby by přicházely přes vnitřní hranici, protože ta terminologie myslí vnitřní hranici Evropské unie. A my nemáme žádnou vnější hranici Evropské unie, my máme kolem sebe samé členské státy Unie, takže takto je to myšleno. Mimochodem 4. listopadu bude velké cvičení na severní Moravě, tak kdybyste měla cestu, tak jsme připraveni vám ukázat, jak je policie připravena zajistit ochranu hranic. Není to jenom úkol pro policii. Takže ano, Česká republika je i na takovouto alternativu připravena. Takže já vás chci ujistit, jsme na to připraveni, jakkoli si nemyslím, že to v dohledné době hrozí. Ale jak jsem říkal předtím, je dobré být připraven na všechno a je dobré být pojištěn.
Dalším v pořadí je paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci letecké záchranné služby v Libereckém kraji.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, obrátili se na mě naši záchranáři. Letecké záchranné službě v Libereckém kraji hrozí, že nebude zajišťovat slaňování nebo záchranu lidí v podvěsu. Dělaly by to prý základny v jiných krajích. Kraj i záchranáři se obávají, že záchrana lidí potrvá tímto déle. Ministerstvo také prohlásilo, že díky tomu, že speciální záchranné práce s lanovými technikami budou provádět pouze vybraná stanoviště, dojde k jejich maximální profesionalizaci a ke zvýšení kvality a bezpečnosti této služby. Obavy, které záchranáři mají, jsou podle ministerstva prý neopodstatněné. Ráda bych se pana ministra zeptala, z jakých konkrétních důvodů chce omezit práci záchranářů v Libereckém kraji, kteří jsou speciálně vycvičení a zachraňují lidské životy. Zajímá to hlavně naše záchranáře.
Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.
Vážený pane ministře, je pravda, že probíhají přípravné práce, které mají vést ke sloučení Vojenských lesů a statků s podnikem Lesy České republiky? V případě, že se plánuje sloučení těchto organizací, prosím o sdělení, na základě jakého pokynu a v jakém termínu. Děkuji za odpověď.
Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně.
Prohlášení neobsahovalo informaci o tom, že firma je součástí holdingu. Pokud vám ten příběh něco připomíná, tak to není samozřejmě náhoda, o kauzu Čapí hnízdo ale nejde. Firma, o kterou jde, se jmenuje SFM Liberec a patří do holdingu Syner. Ale to byla taková odbočka. V roce 2014 potvrdilo Ministerstvo financí postup a oprávněnost odebrání dotace. Jenže toto rozhodnutí následně zrušil tehdejší ministr financí Andrej Babiš a naopak za viníka neoprávněně vyplacené dotace označil regionální radu regionu soudržnosti, která dotaci vyplatila. Co si z toho vzíti na závěr? Asi to, že Ministerstvo financí hájilo zájmy soukromých subjektů, které v žádosti o dotaci neuváděly pravdivé údaje, zatímco zájmy daňových poplatníků, kteří přišli o více než 10 mil. korun, byly pomíjeny. Vážená paní ministryně, ráda bych od vás slyšela, zda ministerstvo podniká kroky k tomu, aby neoprávněně poskytnutá dotace byla vrácena. Doufám, že mě vaše odpověď potěší.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora jako každý rok, a to společnosti Ernst & Young, která vydala výrok bez výhrad. Výroční zprávu o hospodaření 2018 teprve budeme na výboru probírat. Dle dosažených výsledků je možné konstatovat, že Česká televize v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem i dlouhodobými plány. Jak je tedy vidět v kapitole 3.4, došlo meziročně k poklesu disponibilních prostředků i přesto o 105 milionů korun. Pokud jde o náklady, u většiny druhů nákladů došlo meziročně k jejich poklesu. Tam jsem se dovolil zeptat zástupců rady, předsedy rady, že podle mě šlo o důsledek opuštění režimu ze strany České národní banky, a tudíž proč Česká televize na tuto věc nebyla lépe připravena. Pokud jde o výrobu a vysílání, což je další kapitola, tak v roce 2017 bylo, prosím pěkně, odvysíláno celkem 44 258 hodin pořadů a z toho 17 200 hodin premiér. Podíl premiér na celkovém vysílání tak zůstává na stejné úrovni jako rok předtím. V roce 2017 bylo odvysíláno méně premiér sportovních pořadů oproti roku 2016, což, jak už jsem řekl, souvisí s těmi dvěma velkými sportovními událostmi. V kapitole o výrobě a vysílání je také graf ukazující náklady výroby přepočtené na jednu hodinu výroby dle jednotlivých kanálů. Nebudu zase zdržovat nějakými detaily, koukám, že je jenom jeden přihlášený.
Ta zpráva je poměrně důležitá.
Takže ještě jednou. Z tohoto porovnání tedy vyplývá, že průměrná mzda v České televizi, kterou má většinu zaměstnanců v Praze, odpovídá průměrné mzdě v tomto regionu, tedy v regionu Praha. Pokud jde o investiční činnost, tam mi trošičku chybí porovnání s předchozími roky, ale já v této zprávě už jsem se tím potom nezabýval, chci se na to orientovat ve zprávě v roce 2018 a myslím si, že to bude řešit i to doporučující usnesení, které načte kolega Feranec. Meziročně bohužel opět poklesl počet evidovaných přijímačů, a to o 3 700, což je sice lepší výsledek než v roce 2016, kdy to kleslo o 14 000 meziročně, ale pokračuje dlouhodobý trend poklesu poplatníků.
Děkuji za jasnou odpověď.
Nyní se hlásil pan poslanec Michálek, takže beru, že paní ministryně se hlásí poté. Děkuji a nyní paní ministryně.
To, co jste interpretovala, tak je z médií, nemáme dosud oficiální překlad zprávy OLAFu. Ale to je jedno. To je jedno.